V neposlední řadě novela mění některá procesní pravidla. Vláda České republiky je přesvědčena o tom, že zjednodušení pravidel povede k jasnější orientaci v zákoně pro všechny jeho adresáty a zároveň umožní všem jistou předvídatelnost správních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v případě porušení zákonem stanovených povinností. Dovoluji si proto požádat Poslaneckou sněmovnu, aby s tímto návrhem v prvém čtení vyjádřila svůj souhlas a postoupila ho k projednání v příslušných výborech.
Předložený návrh reaguje na platné evropské potravinové právo a používá pojem potravina, jímž se rozumějí de facto všechny zemědělské a potravinářské produkty uvedené v tomto zákoně. Ten bude založen na písemném ujednání, a to včetně určení osoby, která je za tento právní akt zodpovědná, což povede dále ke zvýšení právní jistoty. Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh tak není s právem EU v rozporu. Na unijní úrovni zatím nebyla přijata jednotná závazná právní úprava, je tedy v kompetenci jednotlivých členských států, zda a jakým způsobem budou vztahy mezi dodavateli a odběrateli v odvětví potravinářství regulovat. Dámy a pánové, domnívám se, že klíčová debata by se měla odehrát jak v zemědělském výboru, tak i v hospodářském výboru. Proto doporučuji propustit tento sněmovní tisk do druhého čtení a přikázat jej i hospodářskému výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, první, co mě zaráží na celé záležitosti, tak kompetenčně vždy tento zákon má předkládat ministr průmyslu a obchodu. Jinak tedy nevím, proč vlastně si toto ministerstvo vydržujeme.
Avizuji, že úspěšného kandidáta námi zvoleného bude jmenovat na návrh Poslanecké sněmovny pan premiér. Byly to lístky platné i neplatné. Pro Miroslava Konvalinu bylo odevzdáno 55 hlasů, pro Ivana Krejčího bylo odevzdáno 106 hlasů, takže v tomto druhém kole byl zvolen Ivan Krejčí. Tím volba končí a já mohu konstatovat, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude kompletní.
Tím jsme se vypořádali s volebním bodem a budeme pokračovat bodem Podmínka pro projednávání tohoto bodu byla tedy splněna. Upozorňuji, že obecná rozprava byla ukončena, a já tedy pouze zrekapituluji, jaké návrhy zazněly v rámci přikazování. Ještě přivolám kolegy a kolegyně z předsálí, všechny vás odhlásím, protože číslo na tabuli je podstatně vyšší než počet kolegyň a kolegů v sále. O garančním výboru jsme již rozhodli a nyní tedy pouze sedm hlasování o přikázání jednotlivým výborům. Já budu postupně přednášet jednotlivé návrhy a nechám o nich hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 52, přihlášeno je 101, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh je, aby byl tento tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Další návrh: přikázat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Další návrh: přikázat stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Další návrh: přikázat výboru pro sociální politiku. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. A poslední návrh je o přikázání kontrolnímu výboru. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí s návrhem přikázat kontrolnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Druhá alternativa - aby tento bod byl zařazen dnes odpoledne po pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Usnesení nebudu číst celé, nicméně ty nejdůležitější věci bych si dovolil tady odcitovat. Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Dále v tom usnesení je přikázání k projednání jednotlivým výborům.
Jinak jsem přesvědčený o tom, že když navalíte na ty prodejce nějaké povinnosti, které se budou týkat vztahu dodavatel - podotýkám, že český dodavatel, nevím, co to je za termín. Vzhledem k tomu, že nemá a nebyl schopen tady na to odpovědět. Desítky milionů utracených za propagaci tzv. regionální potraviny, ale nemáme charakteristiku toho, co je to česká potravina, to náš pan ministr neumí. Ale na sebeprezentaci utrácet desítky milionů korun, to mu jde excelentně. Akorát, bohužel, se to jaksi míjí účinkem. Když má někde sedět a opravdu pracovat a vysvětlovat tady, k čemu je opravdu užitečný tenhle zákon, tak na to odpovědět neumí. A já se ani nedivím, že na to odpovědět neumí. Pojďme dělat všechno pro to, ať je tady podpora potravinové výroby! Ale minule jste tady téměř bouchali do stolu na to, že chceme tu řepku! Méně řepky, přátelé, a více krmné pšenice! To tady minule padalo. Místo toho, abychom se bavili o tom, jak podpořit potravinovou produkci českého zemědělství. Mimochodem, české zemědělství, jakkoliv to mají těžké, tak má poměrně, řeknu, významné nebo každý rok zvyšující se zisky. A je to mimochodem proto, že se v minulosti nastartovalo právě toto. Bavili jsme se o tom tady mnohokrát.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. A potom přihlášku pana poslance Pavery a Velebného. Tak, nyní pan poslanec Urban s faktickou poznámkou.
Za prvé mi tady nikdo neodpověděl na to, proč se v České republice prodává horší zboží za víc peněz než v Německu nebo ve Francii. Když si odpovíme na tu otázku, tak možná že budeme umět pokročit lépe dál. A že není potřeba nic. No kdyby, proč máme normy? Technické normy. Proč máme normy na potraviny? Kdyby to bylo tak jednoduché, tak každý si řekne, kousne do toho a řekne sakra, to je hnusný, tak to nebudu jíst. A příště si to nekoupím. Jenže někdy to není na první pohled poznat. Myslím si, že prostě jiná cesta není.
Nemohu jinak! Já jsem přece neřekl, že jsou lidé nekompetentní. Já jsem říkal, že přesně tak to říká pan poslanec Urban. Říká: Já pořád čekám, kdy tlak zákazníků to upraví, a on to asi neupravuje, tak my to musíme za ty nekompetentní lidi udělat. Ale prostě vstupovat do volných smluvních vztahů a myslet si, že tím něco upravím? Tam, kde skutečně tím pánem je trh a zákazník a odběratel? Proč v některých českých obchodech je potravinářské zboží nekvalitní a dražší než jinde, to se neptejte tady, to budete muset jít pravděpodobně do Kosteleckých uzenin. Já taky nechápu, jak to může někdo pozřít a zaplatit za to ty peníze, za tyhle výrobky. Nechápu, ale přece nebudu těm zákazníkům nařizovat nebo regulovat, ať si to nekupujou! Když si to chtějí koupit, ať si to koupěj!
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Pan poslanec Bendl má slovo k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Jenom v reakci na váženého kolegu Milana Urbana. Proč to tak je, že v Německu lidé kupují to kvalitnější zboží a podobně? Od nikoho jiného než od místního sedláka nekoupí případně maso, chleba a podobně. Pojďme se bavit, že bude méně řepky a více podpory potravinové produkce.
Nyní předností práva: pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, potom pan ministr zemědělství. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Důvodem předložení návrhu je především řešení problematicky sporných hranic obcí souhrnně označovaných jako územní anomálie. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení územních anomálií, který bude využit tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná. Třetí okruh se vztahuje k úpravě činnosti výboru pro národnostní menšiny a označování ulic v jazyce národnostní menšiny. Navrhovaná právní úprava vychází ze závěrů Podle navrhované novely by měly mít obce povinnost výbor zřídit pouze za podmínky, že o to požádá spolek zastupující zájmy dané národnostní menšiny.
Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jiřího Petrů, aby se ujal slova a přednesl nám také on tento návrh. Prosím, pane poslanče.
Tyto nesrovnalosti v současnosti výrazně komplikují výkon nejen územní samosprávy, ale i státní správy. Platné právní předpisy umožňují tento stav řešit pouze dohodou dotčených obcí. V praxi se však ukazuje, že dosažení takové dohody je reálně nedosažitelné. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení všech identifikovaných územních anomálií, které lze aplikovat tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná. Problematika sporných hranic se dotýká celkem třiceti obcí, nejvíce ve Středočeském kraji - šest, v Jihočeském kraji dvě a v kraji Vysočina také dvě. Celkově se jedná o třicet případů územních anomálií, na sporném území se vyskytuje 289 stavebních objektů. Ostatní změny jsou spíše technického rázu. V návrhu zákona není identifikováno korupční riziko.
Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo prosím návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Bodem číslo 27, který budeme dále projednávat, je Znovu poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance o uvedení předloženého návrhu zákona.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Proto byl vypracován návrh nového zákona, který zohledňuje všechny proběhlé změny. Upravena je i práce s informacemi včetně ochrany osobních údajů. Bude tak zvýšena efektivita celého zásahu. Cílem je dosažení stavu, kdy jeho působení a postavení bude upraveno přehledně a systematicky včetně institutů, které v současné době zatím upraveny nejsou.
Jedná se o návrh zákona, který je Hasičský záchranný sbor dlouhodobě připravován, jak dokládá i zdůvodnění v podrobné důvodové zprávě. Má zakotvit nová právní řešení, která dnes v aplikační praxi velmi Hasičský záchranný sbor postrádá.
Já sice nevím, co si představit pod pojmem spekulativní vstup do druhého pilíře, protože vstupovat do zákonem schváleného systému a mít snahu si více spořit na důchody já nepovažuji za spekulativní, ale budiž. Spíše se ukazuje něco jiného.
Zeptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tak rozpravu končím. V tom případě budeme hlasovat. Já prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, která bude relativně jednoduchá, a aby poté přednesl pozměňovací návrh a samozřejmě před hlasováním nás informoval o stanovisku.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Takže nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu. Stanovisko garančního výboru již zaznělo, to znamená, stanovisko je nedoporučuje. Nesouhlas. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat bodem 89, což je Tejc, stejně tak jako zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Grospič. Prosím, máte na to právo a máte slovo.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já se obávám, že by to nebylo funkční, a myslím si, že není správné, aby ať už kdykoli byly pro tyto malé dluhy prodávány nemovitosti a střecha nad hlavou dlužníka, pokud v ní bydlí. Ne tedy pokud má dvě nebo tři, tam samozřejmě to neplatí. Takže to je jediná má poznámka.
Otevírám rozpravu. Mám zatím dvě přihlášky - pana poslance Blažka a pana poslance Chvojky. Děkuji panu guvernérovi. Prosím pana poslance Adolfa Beznosku, který je zpravodajem výboru, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Zpráva také předpokládá nějaké prognózy budoucího vývoje. Následný návrat do standardního režimu měnové politiky přitom nebude znamenat posílení kursu na úroveň před zahájením intervencí České národní banky. Oproti minulým zprávám je tedy ta zpráva ČNB letos výrazně optimističtější. Celková i měnově politická inflace se v roce 2015 bude pohybovat okolo nulových až mírně záporných hodnot. Tolik zpráva. Pokud bude potřeba usnesení, přednesu.
Ano, v podrobné rozpravě. Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. My jsme se s kolegou Beznoskou nedomlouvali, ale já bych začal tam, kde on skončil. Já myslím, že pro všechny, kteří si půjčují peníze, je to dobrá zpráva. Podotýkám, že veřejně. Bylo by dobré, kdybychom k tomu slyšeli pár slov na jednání pléna Poslanecké sněmovny.
Do obecné rozpravy pan zpravodaj.
Pokud jde o tu věcnou stránku, my jsme ten článek zaregistrovali, nicméně za prvé na těch obecných číslech Priboru není možné vysledovat žádnou neregularitu. V tuto chvíli, kdyby něco začal šetřit náš dohled na základě dopisu pana náměstka, tak já do toho nemám co vstupovat než procedurálně, protože někdo se pak může odvolat k Bankovní radě, která bude rozhodovat o tom odvolání, které se v tomto případě ve správním právu jmenuje rozklad. Takové je stanovisko našeho prvního stupně, což já považuji za - doufám - dostatečné ujištění.
Děkuji panu guvernérovi. Pan poslanec Stanjura stále v obecné rozpravě. Závěrečná slova v této fázi asi nejsou třeba.
Přerušuji tento bod a předám řízení schůze.
Pěkné dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, dalším bodem, pevně zařazeným na 17.30, je
Děkuji za slovo. Z tohoto důvodu jsou například navrhována tato opatření: Nová úprava nakládání s opakovanými žádostmi o udělení mezinárodní ochrany. Tato úprava zabrání zneužívání řízení o mezinárodní ochraně za účelem bezdůvodného prodlužování pobytů cizinců na území ČR. Další věc, která je nově zaváděna, je posouzení zvláštních potřeb u zranitelných žadatelů. Samotné řízení však nadále zůstává v kompetenci jednotlivých států.
Děkuji panu ministrovi vnitra a prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Josefa Zahradníčka, aby nám představil tento zákon. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.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 Je tedy v první řadě návrhem transpozičním, přičemž, jak jsem z návrhu pochopil, lhůta končí v červenci tohoto roku. Návrh odůvodnil pan ministr vnitra a nemyslím, že je zapotřebí, abych teď fakta v prvním čtení opakoval. Jenom dodám, že jde o poměrně rozsáhlý a právně i věcně velmi složitý návrh. Je třeba si také uvědomit, že spis čítá více jak 270 stran. Zákon má samozřejmě vedle právního významu velmi silný také politický podtext, který je dán současnou situací na jihu Itálie, na Balkáně a na dalších místech v Evropě. Sem míří silné migrační vlny ze severu Afriky, z míst válečných konfliktů na Blízkém východě.